Děkuji. Já bych vás chtěl velmi krátce seznámit s navrženým pozměňovacím návrhem. Týká se také hazardních her. Jsem přesvědčen, že v téhle době bychom mohli zvýšit daně u hazardu. Například u současně aktuální sazby u loterií 35 % je evropský průměr 64 % z čistých příjmů, to znamená, z tohoto důvodu jsem si dovolil to navrhnout. Ten přínos nebo odhad přínosu pro státní rozpočet je přes miliardu korun, takže myslím, že i to je poměrně zajímavé.
Nyní v podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec Roman Onderka... pardon, v obecné rozpravě, já se omlouvám... nyní v obecné rozpravě. A pan poslanec Roman Onderka není přítomen, takže nyní vystoupí pan poslanec Marek Výborný jako poslední v obecné rozpravě. Dobře, takže dáme slovo panu poslanci Romanu Onderkovi.
Vážený pane místopředsedo, velká omluva a děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, projednáváme zde dneska daňový balíček, to znamená souhrn opatření, která se dotknou státního rozpočtu. Díky jeho nepřítomnosti, protože je nemocný na covid, což víte, budu potom následně se přihlašovat k těmto pozměňovacím návrhům. Sociální demokracie dlouhodobě podporuje zrušení superhrubé mzdy, aby zůstalo v peněženkách více peněz především lidem s nižšími příjmy. Nedává však smysl v této době snižovat daně bohatým a dál rozevírat příjmové nůžky a prohlubovat rozdíly ve společnosti. K tomu by vedl návrh premiéra Andreje Babiše na zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazby daně z příjmů 15 a 23 % s dopadem 70 až 90 miliard korun na státní rozpočet. Náš předseda proto předložil dva pozměňovací návrhy, které pomohou jako návrhy premiéra lidem s nižšími a středními příjmy, ale nebudou zbytečným dárkem pro ty s příjmy vysokými. Dlouhodobě se zvyšují příjmy, ale sleva zůstává roky stejná, takže přestala plnit funkci tlumiče tvrdosti daní pro nízkopříjmové skupiny. Návrh počítá se zvýšením o 2 400 korun, což znamená dopad do rozpočtu cca 10 miliard korun. Budou citelný bonus pro zaměstnance. Chci upozornit, že to je pětkrát méně, než navrhuje premiér této země, bavím se, pětkrát menší zatížení rozpočtu České republiky na další období. Já si myslím, že je potřeba pomoci zaměstnancům nízkopříjmovým, opravdu lidem, kteří mají hluboko do kapsy, a kór v dnešní době, kdy možná ještě jsou zaměstnaní, ale jejich reálná mzda opravdu klesá. Návrhy jsou rozpočtově odpovědné, znamenají dopad na státní rozpočet 25 miliard korun, třetina oproti návrhu premiéra, a pomoci nízkopříjmovým zaměstnancům, podporují spotřebu, a tím i ekonomiku. Znovu zdůrazňuji, že návrh premiéra znamená desítky miliard korun pro bohaté, kteří však mají tendenci peníze navíc šetřit, takže nelze čekat pozitivní efekt pro hospodářství. Tímto bych vás chtěl požádat o podporu těchto dvou pozměňovacích návrhů. Tímto návrhem se zachovají pouze dvě úrovně zdanění. Tato úprava zdanění hazardních her by měla do veřejných rozpočtů přinést dodatečných cca 200 milionů korun ročně.
Dnešního dne slaví narozeniny pan poslanec Řehounek a paní poslankyně Kozlová slaví významné životní jubileum. Dále, aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi nahlásili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Pozvánka vám byla rozeslána ve čtvrtek 22. října tohoto roku elektronickou poštou. Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Černochovou a poslance Františka Kopřivu. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro určení těchto ověřovatelů. Já vám děkuji. Konstatuji, že jsme ověřovateli 63. schůze určili poslance Františka Kopřivu a poslankyni Janu Černochovou. A z členů vlády se omluvili tito: pan poslanec a předseda vlády Andrej Babiš z pracovních důvodů, pan poslanec a vicepremiér Jan Hamáček ze zdravotních důvodů, paní ministryně Maláčová do 16 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Plaga z pracovních důvodů, pan ministr Prymula do 17 hodin z pracovních důvodů a pan ministr Toman ze zdravotních důvodů. Nyní přistoupíme k projednání pořadu 63. schůze, jehož návrh byl uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění. Rovněž tak nelze pořad rozšiřovat. Takže v tuto chvíli lze uplatnit pouze přednostní práva. Paní poslankyně Černochová se mi hlásila, ale to je až k té příští schůzi. Pane poslanče, vy to také, předpokládám, chcete až k té 62. schůzi. Takže nyní jsem svolal kolegy do sálu. Prosím o klid a budeme hlasovat o návrhu pořadu tak, jak je předložen na pozvánce. Kdo je proti? Konstatuji, že pořad schůze byl schválen. Předložený návrh uvede ministr obrany Lubomír Metnar. Prosím, ujměte se slova.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Materiál schválila vláda dne 22. října, následně byl materiál projednán výborem pro obranu Poslanecké sněmovny, který svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně, aby s ním vyslovila souhlas. Jedná se o reakci na naléhavou potřebu našeho zdravotního systému. Čeští zdravotníci jsou často přetíženi -
Pane ministře, já vás přeruším a požádám sněmovnu o větší klid. A myslím si, že by to mělo probíhat dostatečně důstojně, takže pokud potřebujete probrat něco jiného, prosím, přesuňte se mimo jednací sál. Prosím, pokračujte.
Jedná se tedy o reakci na naléhavou potřebu našeho zdravotního systému. Čeští zdravotníci jsou často přetíženi a vydávají se ze všech sil, aby se situaci podařilo zvládnout. Působení zahraničních zdravotníků bude představovat cennou pomoc a ulehčení v každodenním nasazení českého zdravotnického personálu. Chtěl bych zdůraznit, že zahraniční vojenští zdravotníci budou v České republice poskytovat zdravotní péči pod dohledem českých zdravotníků a beze zbraně.
A musím se zeptat, jestli je to navrhováno jako alternativní návrh, nebo jako doprovodné usnesení. Jako alternativní návrh, takže je to protinávrh.
Zároveň, pane místopředsedo, v souladu s usnesením výboru pro obranu také doporučuji schválit doprovodné usnesení tohoto typu: "Poslanecká sněmovna děkuje všem příslušníkům Armády České republiky, kteří se podílejí na řešení pandemie koronaviru, za jejich nasazení." Navrhuji, abychom o těchto usneseních hlasovali zvlášť. Zároveň jsou tady dva protinávrhy. Děkuji za pozornost.
Není tomu tak. Děkuji.
Jinými slovy, pod kterým velením a pod kterou činností momentálně ti vojáci budou fungovat, když budou francouzští vojáci útočit pod velením Francouzů za zájmy Francouzů a my budeme za zájmy OSN. A o tom nevyjasnění právě svědčí ty dvě smlouvy, které budou následovat. Už k nim asi nebudu vystupovat, ale dovolte mi pár slov k nim říci. Ty dvě mezinárodní smlouvy rozšiřují možnost, že Francie, která má bilaterální smlouvy s těmi dvěma státy, kterých se ty smlouvy týkají, říká těmto státům: my s vámi máme uzavřenou mezinárodní smlouvu o ochraně našich vojáků a přístupu k našim vojákům na vašem území, ale my to rozšiřujeme, že v rámci naší francouzské armády můžou fungovat vojáci jiných států, které my jako Francouzi si pozveme. V krátkosti opravdu silně parafrázuji znění těch dvou smluv. Pokud ale podle těchto dvou smluv, které budou následovat, budou součástí francouzského intervenčního sboru, který je mimo tady ten reglement OSN, tak potom tady něco není úplně v pořádku. Ale mě by zajímalo, jak jsou vyřešeny právní vztahy mezi francouzskou armádou působící mimo mandát OSN a armádami fungujícími v rámci mandátu OSN.
Děkuji za slovo. Jenom krátce za klub KDU-ČSL. KDU-ČSL podporuje vyslání vojáků na tuto misi ze tří důvodů. A za třetí, je nutné, aby Evropa a Česká republika převzaly větší odpovědnost za stabilizaci problémových oblastí ve svém sousedství, protože je zcela zjevné, že nikdo jiný to za nás neudělá. Abych to upřesnil - nelegální migraci do Evropy.
Kdo dál v rozpravě? Pokud nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě. Paní zpravodajka? Není tomu tak. Můžeme tedy otevřít rozpravu podrobnou, protože nepadl žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat. A tady se hlásí paní zpravodajka v podrobné rozpravě. Ptám se, kdo se dál hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. Pokud se opravdu nikdo nehlásí do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Není tomu tak. Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 174, z přítomných 134 pro 131 poslanec, proti nikdo. I tato část usnesení byla schválena.
Skutečně si tady připadám jako v Absurdistánu, možná jak v nějakém díle Járy Cimrmana. Já jsem byl, dámy a pánové, vychován v tom, že když jako rodina máme nějaký rozpočet, tak se musíme chovat zodpovědně. Myslím, že tak by se mělo postupovat i v případě státního rozpočtu. A pokud tady je vládou navrhováno zrušení superhrubé mzdy a zároveň je předkládán státní rozpočet, který s tím vůbec nepočítá, tak já se ptám, kde tady je nějaká rozpočtová zodpovědnost. Přesto ale jdeme konstruktivní cestou. Já se potom v podrobné rozpravě přihlásím ke všem třem pozměňovacím návrhům. První věc, to je to, co KDU-ČSL navrhuje už opakovaně, a to zvýšit daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Vždycky to tak bylo, je a bude. Čili je to desetina - desetina toho, co by přineslo schválení pozměňovacího návrhu pana premiéra Andreje Babiše. Přesto bychom schválením tohoto návrhu dokázali rodinám za dítě nechat podstatně větší částku v jejich peněženkách, navýšit disponibilní příjem rodin a podpořit samozřejmě tak ekonomiku rychlejším oběhem peněz. Takže to je první pozměňovací návrh. Stále ani zdaleka nedosahujeme toho, s čím přichází vláda, potažmo premiér. Já se tedy ptám, existuje tady vůbec ještě nějaká vládní koalice hnutí ANO, ČSSD podporovaná KSČM?
Já myslím, že to je velmi dobře pro Českou republiku, že tolik lidí našlo tu odvahu. Pak tady jsou dvě témata, co zaznívají, hazard a tabák. Byla to vášnivá diskuze, dlouhá diskuze. Sněmovna našla většinu a ta většina nějak rozhodla. A přijde mi to, že to není úplně vyvážené.
Takže kdo záměrně tají ty informace a proč? Pan ministr mi řekl, že zřejmě ty informace do toho systému nejsou pravdivé. A co mě úplně nejvíc vytáčí a lidi mi kvůli tomu volají a píšou, je počet - deset lidí na pohřbech. Já si to nedovedu představit. Můj tatínek zemřel v únoru, byl z deseti sourozenců, my máme pět dětí, sedm vnoučat. To je prostě špatné rozhodnutí. Přitom máme plné supermarkety lidí. Další špatné rozhodnutí - zavřít v neděli obchody. Já osobně bych zavřel klidně i v sobotu, ale v dnešní době to je špatné rozhodnutí, protože běžte dneska v sobotu dopoledne do supermarketu, tak do sebe narážíte košíkama. Tak to je jedna věc. A ještě bych chtěl říct, že ty odklady těch operací jsou taky špatně. To už fakt nemůžete chodit, chodíte o berlích, trpíte i přes den, půlroku budete trpět dále, a zas vám tu operaci odloží. A to nemluvím o tom, že jsou zakázané návštěvy v těch nemocnicích, předtím to byly tři měsíce. Ti starouškové, seniorové, neskutečně strádají psychicky. Takže za mě takhle úplně uzavřít, nemoci navštívit ty svoje nejbližší, je opravdu špatně. Takže my to nepodpoříme.
Děkuji. Dovolím si podotknout, že nouzový stav bychom měli projednávat v pátek.
Já jsem připraven kdykoli přijít pomoct jim.
Pan poslanec Pawlas, připraví se pan poslanec Luzar.
Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se také vyjádřil k tomuto vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků Severoatlantické aliance a Evropské unie na území České republiky. Určitě je potřeba poprosit o pomoc naše spoluobčany v zahraničí, jak už bylo řečeno, zdravotníky, kteří vystudovali v České republice. A byla ta výzva učiněna, bohužel s malým ohlasem. Na druhou stranu chápu, že se musíme obrátit i na okolní země a požádat je o pomoc, protože skutečně stav v České republice není dobrý, je tristní, je zoufalý a jsme prakticky nejhorší na světě. Proč nevyužijeme zemí, které jsou členy Rady bezpečnosti nebo jsou přímo členy OSN, protože je spousta zemí, které můžou nabídnout pomoc České republice a nejsou členy Evropské unie a Severoatlantické aliance.
A jako poslední je v obecné rozpravě přihlášen pan poslanec Luzar. Prosím, pane poslanče.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážení členové vlády, dovolte mi, abych navázal na slova svého předřečníka a zmínil dva okruhy věcí, které považuji za podstatné, a tím vůbec nechci zpochybňovat iniciativu, která tady je předložena. Když se zaměřím na organizaci Severoatlantické smlouvy, chtěl bych upozornit, a teď to není, že bych byl třeba i proti, ale upozornit na to, že zmiňovaná v úvodním slově domobrana není z pohledu našeho práva vojenským zdravotníkem. Když se podíváte do Wikipedie, najdete tam jasnou definici, že obě dvě možnosti jsou možné. Velení guvernéra státu a potom federálních orgánů.
Já jsem to viděla už na Twitteru a na sítích stokrát. Ale nejvíc, co je zábavné, je těch 20 mld. na stravenkovém paušálu. Víte, na čem to je postaveno, těch 20 mld.? Víte na čem? No to je teda úplný vrchol! Takže jenom abyste věděli, jakou váhu mají tato čísla. A počítejte, že váhu mají čísla, která prezentuje Ministerstvo financí. Z toho uděláme větší administrativu, než dnes znamenají stravenky. A proč? Podle Českého statistického úřadu utratí lidé mnohem více peněz za jídlo, než získají na stravenkách. Lidé nepřestanou svoji základní lidskou potřebu, jako je jídlo, uspokojovat jenom proto, že nedostali papírky.
Přihlásím se nyní k pozměňovacím návrhům, které jsem odůvodnila v obecné rozpravě. Druhý pozměňovací návrh pod sněmovním dokumentem 6624 odmítá další rozvolnění rozpočtových pravidel, také reaguje na pozměňovací návrh pana poslance Babiše.
Čili to je tato věc. Problém je, že to slovíčko v důvodové zprávě k tomuto pozměňováku, že se to bude řešit v roce 2022 podle aktuální politické situace, je prostě jenom slovo.
Další problémy jsou, že opět nesouhlasí ty deklarované důvody, proč se ten zákon dělá a jak ten zákon vypadá. Pan premiér říká, že cílem je podpořit spotřebu. Pokud chcete podpořit spotřebu, tak zvyšme slevu na poplatníka. Ale pokud je cílem posílit spotřebu domácností, tak rozhodně cesta snižování daňové sazby a zachování slevy na poplatníka v původní výši není správné řešení. A dále navrhujeme vyškrtnout ty pasáže, které torpédují zákon o rozpočtové odpovědnosti.
Pan předseda Miroslav Kalousek s přednostním právem, poté vystoupí paní poslankyně Ivana Nevludová.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Víte, vláda může mít levicovou politiku rozpočtovou i daňovou, může mít pravicovou politiku rozpočtovou i daňovou, můžeme s tou politikou souhlasit, nebo nesouhlasit. A nejstrašnější je, když ta vláda nemá žádnou politiku. Kdy ta vláda vůbec neví, co chce. A to je situace, v které jsme se ocitli, a pokud je to situace, kdy prožíváme velikou krizi, tak to je situace poměrně dramatická. Já jenom popíšu základní body. Vláda schválila a předkládá nám návrh zákona o státním rozpočtu, o kterém můžeme říct s jistotou jenom jedno jediné, že jeho základní ukazatelé, příjmy, výdaje i saldo, jsou v tuhle chvíli už v rozporu s ekonomickou realitou. Nevíme sice o kolik, ale víme, že budou nižší. A víme, že výdaje neodpovídají aktuálním prioritám. To, prosím pěkně, není scénář absurdního dramatu. To je realita dnešních dnů. Otázka: Ví ta vláda, co chce dělat? To už je jedno, jestli levicovou, pravicovou, zda bych ji podporoval, nebo kritizoval. Tady se nedá ani kritizovat ten směr, protože žádný není. Tady je možné kritizovat jenom ten neskutečný chaos a tu neschopnost vlády jasně formulovat svoji politiku a směr, kudy svou rozpočtovou politikou a daňovou politikou chce jít. To prostě nelze akceptovat. Krize nemůže být zneužita k tomu, abychom absolutně rezignovali na pravidla. Krize nemůže být zneužita k tomu, abychom neefektivně utráceli peníze bez ohledu na zítřek. V krizi musíme naopak zvýšit odpovědnost a v krizi musíme o to úzkostlivěji dodržovat pravidla. To znamená, kdybychom postupovali v rozpočtové odpovědnosti jako Německo, tak bychom plánovali zhruba 150 na příští rok a v těch dalších letech 20 a 10, už bychom šli na červenou nulu, protože bychom realizovali pouze jednorázová opatření. Takže ono se nejedná o jednorázové výdaje, ono se jedná o výdaje mandatorního charakteru. To je prostě zákon, který se potom bude zase buď měnit, nebo také ne, a jde to velmi obtížně.
Prosím, máte slovo.
Ano, jenom abychom si ujasnili, kdo o čem mluví. Já jsem mluvil o rozpočtu, mluvil jsem o deficitu, nemluvil jsem teď o těch daňových úpravách. Takže v tom se nemusíme přít. Tohle je jiná kapitola. Já jsem mluvil o rozpočtu a o deficitu.
Nyní vystoupí paní poslankyně Ivana Nevludová a připraví se pan poslanec Roman Onderka. Pan poslanec Onderka musel na chvíli odejít, takže jeho přihláška se posouvá na konec obecné rozpravy.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Zahřívaný tabák je však oproti cigaretám výrazně méně zdaněn, což má obrovské dopady na příjmy státního rozpočtu ze spotřebních daní.